Jedná se Žádost o vyslovení souhlasu
Děkuji, pane předsedající. Dnes tedy budeme pokračovat v přerušeném jednání, v jehož úvodu si vás dovolím informovat, že žádost policejního orgánu byla předsedovi Poslanecké sněmovny doručena 10. prosince loňského roku. Obsahuje vymezení skutku, kterého se měl poslanec Miloslav Rozner dopustit v prosinci 2017 na neveřejné konferenci hnutí SPD, jeho předkládanou právní kvalifikaci. Tyto skutečnosti jsou obsaženy v návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, který vám byl rozdán na lavice. Proto tomu tak bylo. S doručenou kopií záznamu o dohledové prověrce měli členové výboru možnost se seznámit v prostorách sekretariátu výboru. Imunita chrání Parlament jako celek. Na základě provedeného šetření a následného posouzení věci pak přijal výbor usnesení č. 96, které vám bylo rozdáno na lavice.
Toto usnesení zní: Mandátový a imunitní výbor konstatuje, že výrok o neexistujícím pseudokoncentráku, který pronesl poslanec Miloslav Rozner, byl nevhodný. Tolik tedy za mandátový a imunitní výbor. Proti tomuto usnesení hlasovali tři poslanci a jeden se zdržel.
Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které jako první se přihlásil s písemnou přihláškou pan poslanec Miloslav Rozner. Následně s přednostním právem tedy pan poslanec Bartoš a potom pan poslanec Rozvoral.
Vážené dámy a vážení pánové, moje vyjádření, které se týkalo problematiky tábora v Letech, naprosto nemělo za cíl zpochybnit utrpení lidí v době nacistické okupace.
Pardon, já vás musím opět přerušit.
Hlavně nemáme kontrolu nad tím, co turistům vykládají. I proto bych tu chtěla podpořit tento návrh zákona, aby průvodcovská činnost byla závislá aspoň na odborné způsobilosti, i proto, že cestovní ruch má pro ekonomiku státu velký význam. Řada vyspělých zemí si proto hlídá a garantuje kvalitu průvodcovství.
Já se marně snažím vždycky lokalizovat místo, odkud ten hluk vychází, a teď ho lokalizuji samozřejmě. Ale během projevu paní poslankyně mi připadalo, že všichni mají zavřená ústa, a přesto tady byl hrozný hluk. Takže poprosím opravdu o klid, ať můžeme pokračovat dál. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu mimořádně stručná vzhledem k času.
Máte zájem?
Je to vlastně stručný návrh.
Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? V tuto chvíli přistoupíme k hlasování. Tak dobře, ukončuji hlasování. Já vás všechny odhlásím. Odhlásím znovu. Dále budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Nikoho nevidím, přistoupíme k hlasování. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru?
Hezký podvečer. Já celkem rozumím tomu, že jde o transpozici evropské legislativy. Mám tam s jednou věcí problém.
V obecné rozpravě nemám nikoho přihlášeného, končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Je 18 hodin, takže přerušuji projednávání tohoto bodu.
Předkladatelem je pan poslanec Ondráček, garančním výborem bezpečnostní výbor. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Zahajuji hlasování.
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Tyto osoby jsou rovněž považovány za zákonné zástupce nezletilého. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Navrhovatel? Hlasování číslo 230, přihlášeno je 178, pro 174, proti nikdo.
Předkladatelem je pan poslanec Kopřiva. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Ptám se, kdo je pro tento návrh.
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Kdo je proti? Návrh přijat nebyl.
Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Tento návrh byl přijat.
Jedná se o návrh pana poslance Pustějovského o tom, že při vyzvednutí zaměstnanecké karty žadatel musí doložit, že už je zaměstnán u konkrétního zaměstnavatele. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Měnit zaměstnavatele by mohl až po šesti měsících.
Zahajuji hlasování. Tím máme hlasováno o všech jednotlivých návrzích. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Dovolte mi přečíst několik omluv. Omlouvá se paní poslankyně Tereza Hyťhová z osobních důvodů do 11 hodin. Tím je bod číslo U stolku zpravodajů už zaujal své místo za navrhovatele pan poslanec Milan Hnilička a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Stanislav Juránek.
Děkuji za slovo. Následně potom už nám nezbývá, než hlasovat o návrhu zákona jako celek.
Já poprosím o stanovisko garančního výboru. Návrh byl přijat. Hlasování 249, přihlášeno je 165 poslanců, pro 136, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.
Stanovisko výboru nedoporučující.
Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Tento návrh přijat nebyl.
Následující 3 hlasování jsou o místech, do kterých se má změnit sídlo agentury. Stanovisko výboru nedoporučující.
Zahajuji hlasování. Tento návrh přijat nebyl. Já poprosím všechny, které to rozrušilo, aby se ztišili.
Stanovisko výboru nedoporučující.
Tento návrh přijat nebyl.
A za války zde byl zdevastován starý židovský hřbitov. Hřbitov, na kterém leží významné kulturní osobnosti. Aniž bych hrál mediální divadlo, tak jsem se obracel na bývalé sociálně demokratické vedení města a žádal o vstřícnost při jednání o zvýšení piety tohoto místa. Sociálně demokratické vedení města bohužel projevilo mimořádnou aroganci a nekulturnost. Kdybych se chtěl chovat stejně jako naši političtí protivníci, mohl bych použít ty samé nálepky, které se nám snažíte podsunout. Přestaňme zneužívat památku obětí k politickému divadlu. Zacházejme s touto památkou s úctou a věnujme přiměřené prostředky na její uctění. Přiměřené prostředky, které budeme věnovat tak, abychom žádnou skupinu obětí negativně nebo pozitivně nediskriminovali. Vážení kolegové, vážené poslankyně, vážení poslanci, závěrem vás chci všechny vyzvat k hlasování proti vydání našeho kolegy Miloslava Roznera.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Černochová. A zatím jediná faktická poznámka, takže se připraví pan poslanec Rozner.
Myslím, že se shodneme v tom, že bychom měli kulturu v této Poslanecké sněmovně trošku pozvednout. Takže mi dovolte, abych reagovala na slova pana předsedy poslaneckého klubu SPD Fialy já a nemuseli na ni reagovat sociální demokraté.
Další faktická pan poslanec Marek Výborný.
Já si dovolím vaším prostřednictvím reagovat na slova pana předsedy Fialy.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych se za poslanecký klub SPD vyjádřil k žádosti Policie České republiky o vydání poslance Miloslava Roznera k trestnímu stíhání a k naší práci v mandátovém a imunitním výboru zabývající se touto problematikou. Nikdo z nás nikdy něco tak odporného nepopíral a jsme si velice dobře vědomi, jak všichni, kteří prošli cikánským táborem v Letech, trpěli a strádali a že nakonec byli odvezeni do Osvětimi, kde byli popraveni. Tuto zrůdnost odsuzujeme a vždy ji odsuzovat budeme. Dále je třeba konstatovat pár vět z historických znaleckých posudků, které byly k tomuto případu vyžádány. V nich se mimo jiné píše, že ačkoliv cikánský tábor v Letech vznikl v důsledku provádění nacistické rasové politiky, nelze jej považovat na rozdíl od Osvětimi za místo systematicky prováděné genocidy. Kolega Rozner dle policejního orgánu pouze využil svého základního práva na svobodu lidského projevu, přičemž svoboda politického projevu je těžištěm demokracie a k jejímu omezování či oklešťování může docházet jen u nejmarkantnějšího vybočení ze zákonem garantovaných práv. Neboť popírat lze pouze skutečnosti, u kterých byla prokázána historická správnost. Důležité je také dodat, že dle Ústavního soudu by mělo být trestné pouze hrubé popírání něčeho tak podlého, jež byla genocida, a pokud není, jedná se o svobodu slova. Dále existuje nález Nejvyššího soudu, který říká, že by se měl ve stejných kauzách udržovat stejný úřední postup. Na základě toho, co jsem zde popsal, jsme přesvědčeni o tom, že je tato kauza o vydání kolegy Roznera k trestnímu stíhání zpolitizovaná a má za cíl poškodit celé hnutí SPD. Raději bychom tyto prostředky použili například na vzdělávání dětí. Výše vynaložené částky je v hrubém nepoměru k péči o jiná místa, kde za druhé světové války byli zcela prokazatelně vražděni a mučeni čeští vlastenci. Závěrem mi dovolte sdělit stanovisko poslaneckého klubu hnutí SPD k žádosti Policie České republiky k vydání poslance Miloslava Roznera.
Vláda na své schůzi 22. srpna loňského roku návrh zákona projednala, posoudila a vyslovila s návrhem souhlas. Zdůvodnění zde řekla již paní doktorka. Změna zákona spočívá v zakotvení předmětu podnikání, tedy průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu v příloze 2 živnostenského zákona, tedy mezi živnosti vázané. Požadovaná odborná způsobilost zahrnuje vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na historii nebo cestovní ruch. Také se počítá s možností akreditovaných kurzů Ministerstvem školství, také se počítá i s dalšími možnostmi, které by tam byly na to, aby si člověk mohl to vzdělání či praxi prokázat. Tento zákon je v této věci z pohledu mého otevřený. Návrh novely živnostenského zákona počítá rovněž s přechodnými ustanoveními. Tento úkon nepodléhá správnímu poplatku. Marným uplynutím této doby oprávnění k průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu zaniká. Jestli si pamatujete, je to tedy zhruba deset a půl roku, co opravdu to velké řádce živnostníků a drobných podnikatelů velmi usnadnilo život. Zde se podle názoru Prahy ukazuje, že v případě této živnosti to nebylo ku prospěchu. Pro úplnost dodávám, že z 28 členských států EU je činnost průvodce cestovního ruchu tímto způsobem regulována v rámci 13 zemí. Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Maďarsko, Malta, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. A trvá rok, aby tato věc byla projednána.
Poté pan poslanec Pour, paní poslankyně Kovářová, pan poslanec Janda, pan poslanec Nacher a pan poslanec Munzar.
V podstatě tento návrh totálně zlikviduje cestovní ruch v České republice. A to si myslím, že je tedy klíčová výtka k tomuto návrhu. Takže to si vůbec nedokážu představit, že bychom tady mohli podpořit diskriminaci našich vlastních občanů na našem vlastním trhu. Tato možnost neexistuje.
Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazeným bodem 102, sněmovní tisk 203, vládní návrh zákona o pobytu cizinců, třetí čtení. Připomínám, že ve 12.30 máme pevně zařazené volební body. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu a 121 - Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv. Poprosím o klid v sále.
Dobré ráno, pane předsedo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké ráno, kolegyně, kolegové. Omlouvám se.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych za klub KDU-ČSL navrhl nový bod k projednání na této schůzi s názvem Postoj vlády České republiky k problémům s financováním sociálních služeb. Krátce uvedu důvody, které nás vedou k zařazení tohoto bodu. Jak si jistě vzpomínáte, tak při schvalování státního rozpočtu na rok 2019 jsme tady velmi emotivně hovořili o nutné alokaci na financování sociálních služeb pro tento rok. Byla tady velká diskuse o pozměňovacích návrzích na dofinancování sociálních služeb, které nakonec neprošly. A jak ukazují prvé měsíce roku 2019, tak skutečně potřeba dofinancování sociálních služeb tady je. Postavili se k tomu jak zástupci poskytovatelů, tak i zástupci krajů. Ukazuje se, že těch problémů, které jsou v sociálních službách, je více. A v tuto chvíli reálně hrozí omezení některých typů služeb v krajích. To znamená, jaké systémové kroky vláda v této oblasti chystá. Dovoluji si navrhnout dvě varianty zařazení tohoto bodu, pokud bude schválen. Děkuji vám za pozornost a chci vás požádat o podpoření jednak zařazení tohoto bodu na schůzi a jednak o pevné zařazení. Děkuji vám za pozornost.
Kdo je proti? Tento návrh byl přijat a bod jsme pevně zařadili.
Jenže to jsou ti, co nemají živnostenské oprávnění. A váš návrh bohužel trestá ty poctivé. To je ten problém. Děkuji za pozornost.
Jsou zde dvě faktické poznámky. Jako první pan poslanec Brázdil. Než dorazí k mikrofonu, paní poslankyně Malá se nám omlouvá z dnešního jednání mezi 18. a 19. hodinou z důvodu pracovního jednání. Děkuji.
Musím říct, že celkem souhlasím s tím, co říkal pan poslanec Okamura na konci svého projevu, když dospěl k určitému závěru, jak by to mělo vypadat. To znamená, určitá úroveň regulace je tam určitě žádoucí. Na druhou stranu taky souhlasím s tím, že vázaná živnost už je poměrně velký zásah. A městská policie a živnostenský úřad dneska nedokážou dostatečně efektivně řešit tento problém. Nejenom že tam dochází k poskytování nekvalitních služeb, ale často dochází také k porušování tržního řádu, který je nařízením hlavního města Prahy, a v souvislosti s tímto návrhem bychom měli dbát na to, aby městská policie měla dostatečné nástroje k potírání porušování tržního řádu, tak aby to bylo efektivní i v případech, kdy to vykonávají cizinci, a tudíž se mohou vyhýbat různým druhům trestání.
Děkuji za dodržení času a přesuneme se zpátky do rozpravy.
Jsem přesvědčen stejně jako předkladatelé této novely, Zastupitelstvo hlavního města Prahy, o nutnosti zkvalitnění průvodcovských služeb. Vyjmutím průvodcovské činnosti v cestovním ruchu z živnosti volné ohlašovací, tedy takové, pro jejíž výkon není nutné odborné vzdělání či praxe, a její zařazení mezi živnosti vázané, kde jsou takové podmínky stanovené, vidím jako důležitý krok pro profesionalizaci průvodcovských služeb. Stížnosti turistů i připomínky zastupitelů hlavního města Prahy napříč politickým spektrem potvrzují skutečnost, že právní úprava přijatá před více než šesti lety, kdy se z průvodcovství stala volná živnost změnou zákona, nebyla dobrou volbou. Je známou skutečností, že legislativní změna realizovaná před více než šesti lety umožnila to, že na území hlavního města Prahy působí nyní řada nekvalifikovaných průvodců, kteří poskytují turistům nepřesný, nebo dokonce mylný výklad, a tak navíc ještě neplatí daně. O palčivosti problému hovoří vysoký počet necertifikovaných průvodců. Služby od těchto průvodců jsou nabízeny zdánlivě zdarma. Na konci služby však průvodci vyberou od účastníků peníze, které však nedaní. Pokud tyto průvodce přistihnou magistrátní úředníci, průvodci sdělí, že peníze vloží do nadace, kterou k tomuto účelu mají založenou. Dle názoru zástupců Asociace průvodců České republiky bude mít navrhovaná novela pozitivní dopad na rozvoj cestovního ruchu, podnikatelské prostředí i zaměstnanost v oboru. Podporu návrhu připojili také například zástupci Fóra cestovního ruchu České republiky, které představuje nejsilnější nezávislé uskupení v cestovním ruchu v České republice. Ve vztahu k ostatním členským státům Evropské unie Zde bude dle mého názoru potřeba řešit systém evidence těchto zahraničních průvodců.
Pan Růžička a jeho údajné provinění, pan poslanec, kolega Růžička prostřednictvím pana místopředsedy, byl tedy obviněn z údajného provinění při správě cizího městského majetku. Tento případ, jak jsem říkala, jsme tady měli zrovna v lednu. Pro připomenutí: Pan kolega Růžička měl svým hlasováním v městském zastupitelstvu způsobit, že město tratilo cca půl milionu korun na prodeji domu, který nepotřebovalo a který se mu nedařilo dlouhodobě prodat, přičemž jeho cenu snížilo na 1 milion. A naše komora se díky bohu rozhodla kolegu Růžičku nevydat. Kolegyně, kolegové, kde to jsme? Zcela zlomově pak letos v únoru vyzněl znalecký posudek soudního znalce, který došel ke zcela opačnému závěru, než kvůli kterému se policie rozhodla poslance Růžičku a jeho kolegy stíhat, a sice že dům město prodalo za vyšší cenu, než jakou v té době měl dle tržní hodnoty, a že policie postupovala zcela chybnou metodikou. Tento závěr může pak mít jen dvě vysvětlení: buď šlendrián a naprosté selhání vyšetřovatelů, nebo dle mého názoru pravděpodobnější - účelový postup, který měl napravit to, že při koupi jeden ze zájemců neuspěl. Jako by ochranný instrument zákonodárců neexistoval, nebo byl zbytečný a bezcenný?